Tak my vám ukážeme graf, který je jasný, věcný. Já jsem si to odhadl a mám to podle vašich vyjádření, vašich představitelů, bylo by to o 200 miliard korun více, to znamená, tam by to bylo úplně něco jiného, ale to nemá cenu, to je šílená tahleta diskuse. Takže čísla, pane poslanče. Jinými slovy, není pravda, že jsme v covidu zadlužovali my více, naopak v covidové době jsme zadlužovali pomaleji než eurozóna. A v roce 2022 je to na stejné úrovni. Já s vámi nechci polemizovat, klidně se na ta čísla podívejme, ale když už to uvádíte, prosím pěkně, nestřílejte.
A ostatní země Evropy už z ní byly dávno venku.
A můžeme si srovnat třeba státy Německo a Francie, kde vlastně Německo postupovala podobně jako Česká republika a Francie postupovala, to, co možná navrhujete vy. Ten covid, to byl možná nadnesené, za to se omlouvám, jestli to někdo vnímal z pohledu toho covidu, ano, to byla velmi vážná situace.
Faktické poznámky stále přibývají. Tak nejprve pan poslanec Petr Letocha, poté pan poslanec Radek Vondráček, Robert Králíček a další.
Děkuji za slovo. On to je v podstatě váš graf, pane místopředsedo, to jsou vaše data. A to je ten modrý sloupeček nad tím červeným, protože to vám tam chybělo. A chci ukázat, že jste v podstatě rozpočtovali větší schodek, než nám vyčítáte. To znamená, já si tady nic nevymýšlím. O tom já se tady bavím. Počítáme s energetickou krizí a máme tady ty rozpočty stejně takto vysoké. Ale vy jste s tím nepočítali a rozpočtovali jste to ještě víc, než máme teď, když jsme ve faktické situaci, kdy se musíme potýkat s migrační krizí, kdy se musíme potýkat s energetickou krizí.
Děkuji, budeme pokračovat faktickými poznámkami, nejprve pan poslanec Radek Vondráček, Robert Králíček, Jiří Mašek a další. Prosím, pokračujte.
Tak já děkuji za slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v rozpravě.
Vyjádřím se k oblastem, které v případě přijetí projednávaného materiálu budou mít negativní dopad na občany naší země. První oblastí je otázka motivace mládeže v dnešní době k aktivnímu přístupu ke vzdělávání. V minulosti již prvním negativním zásahem této vlády bylo snížení slevy na jízdné pro studenty. Došlo ke skokovému vysokému zvýšení částky za dopravu, a tím zatížení jich i rodin studentů. Snížením slevy na jízdné to ale nekončí. Z předloženého materiálu vyplývá v případě jeho schválení, že dojde ke zrušení slevy na studenta, slevy, která má studentům alespoň částečně finančně ulevit. Ulevit studentům, kteří pracují po dobu svého studia. Proč studenti v době studia pracují? Takto pracujících studentů jsou tisíce. Vrátím se zpět k tomu, jak jsem zmínil na začátku, a to jak motivovat mladé k zájmu o studium, když jim jejich vlastní země prostřednictvím této vlády hází klacky pod nohy. Náš podíl vysokoškolsky vzdělaných v populaci patří k nejnižším v celé Evropské unii. Vzdělaní lidé mají zpravidla větší možnosti uplatnění na trhu práce a nemluvě o lépe placených pracovních pozicích. Pokládám si otázku, proč chce vláda tímto opatřením studenty poškodit, trestat. Jako další vážný a touto vládou neřešený problém vidím v podpoře a motivaci mladých k zakládání rodin, který se v případě tohoto materiálu, pokud bude přijat, ještě více prohloubí. Dostupnost hypoték, zvyšování cen energií a zvyšování nákladů na život jako takový se dramaticky zvýšil a i nadále neúměrně zvyšuje. jsou také samozřejmě obavy z další existence, což má v některých případech negativní vliv na jejich zdraví. Chci dodat, že problém s dostupností vlastního bydlení se netýká jen mladých lidí. Nedostupnost vlastního bydlení, jeho nedosažitelnost se týká prakticky dnes i střední třídy a přijetím tohoto projednávaného materiálu se problém ještě více prohloubí. Ze strany občanů dojde k omezení preventivních zdraví prospěšných aktivit, využívání veřejných bazénů, saun, parních lázní. Dojde k omezení návštěv divadel, koncertů, kin, kulturních akcí, festivalů, návštěv sportovních akcí. Vykládám si tento záměr ze strany předkladatele a této vlády tak, že zdraví prospěšné aktivity a kulturní gramotnost občanů naší země jsou méně společensky hodnotné, a tak se zvýší jejich zdanění, rovná se zhoršení dostupnosti pro občany. Uvědomili jste si při přípravě tohoto návrhu zákona, že sekundárním dopadem tohoto opatření v oblasti DPH bude zhoršení hospodaření provozovatelů těchto zařízení vzhledem k poklesu tržeb? A zmíním zde krátce ještě jednou studenty vysokých škol. Jim se opět vzhledem ke změně sazby DPH směrem nahoru zvýší náklady na ubytování na vysokoškolských kolejích. Děkuji vám za pozornost.
Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Hanzlíková, připraví se pan poslanec Ryba.
Pan ministr tady ve své úvodní řeči řekl: Vláda se při tvorbě balíčku snažila o to, aby žádnou skupinu obyvatel sociální, věkovou nebo profesní nezasáhla příliš silně. S tím mohu jenom souhlasit, to je určitě dobrý úmysl.
Každý jen trošku ekonomicky gramotný nemůže tento vládní daňový balíček podpořit. Za sebe říkám, že rozhodně budu proti. Když nestojí na straně občanů vláda, musí na jejich straně stát opozice ve Sněmovně.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
A to je prostě fakt, který je.
A setkal bych se s tou delegací, ať by byl zvolen a stál v čele kdokoliv - myslím politicky - ať už z kterékoliv strany, nebo nezávislý a podobně. Otázka, na kterou dlouhodobě upozorňuji reprezentanty těchto organizací, ale je, že správa daní stojí 1,2 miliardy korun. Současně říkám, že včera po jednání s Asociací krajů, s jejich vedením, předložím k debatě ve vládní koalici návrh Asociace krajů k změně RUDu pro kraje...
Já mnohokrát děkuji, pane ministře. Já se jenom chci zeptat - jak dokážete, aby to bylo rozpočtově neutrální? To znamená, že když dneska někdo platil tisíc, bude platit dva tisíce, ano? Já si nemyslím, že to je dobrý návrh pro starosty a primátory.
Ano, faktická poznámka pana ministra, prý odpoví.
Já jsem to popsal. Já nejsem ten, kdo by měl obhajovat ten návrh, vysvětlovat a přesvědčovat někoho, že je to správně. Vezmete tu částku a přepočtete koeficienty tak, jak se to dělalo kdykoliv . Samozřejmě dneska ta inkasa jsou mnohem vyšší, než byly odhady v roce 2020 - ano, to tak je - ve prospěch obcí.
Vyšší daně mohou vést k nárůstu daňových úniků. Lidé a firmy se mohou snažit najít způsoby, jak snížit své daňové závazky, což vede ke snížení daňových příjmů státu. My jsme, hledáme každou korunu a my si tady prostě vytváříme úplně záměrně podmínky pro šedou ekonomiku. To je věta - já tomu nerozumím prostě, to snad je úplně jasné, ne? Domácnosti mohou méně utrácet, což se přesně nyní děje. Protože vy jste ty domácnosti opět znejistili, klesá domácí vlastně poptávka, že jo, lidi prostě se bojí utrácet, protože neví, co bude. Tím pádem se prostě ta ekonomika netočí, máte nižší výběry a už to zase frčí. Takže vy tady vlastně vaším úsporným balíčkem ještě prakticky nastartujete možná větší míru nezaměstnanosti. Když takhle projíždím tou naší českou krajinou, když mám ještě na benzín, tak si říkám, že to pěkná země. Promyšlená a vyvážená, aby neomezovala podnikání, neomezovala spotřebu, investice a inovace. To je pěkná věta, kterou já ještě pro kolegy z pravé strany spektra zopakuji. Daňová politika by měla být promyšlená a vyvážená tak, aby neomezovala podnikání, to asi chceme všichni, aby se tady dařilo podnikatelům, aby neomezovala spotřebu, protože spotřebu potřebujeme, investice a inovace. Kreativní a prozíravé řešení fiskální politiky může zajistit, že konsolidace bude provedena takovým způsobem, který minimalizuje negativní dopady a hospodářský růst.
Mám zde jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Michal Kohajda.
Dobrý podvečer dámy a pánové, já bych chtěl zareagovat a potěšit pana kolegu Huberta Langa, vaším prostřednictvím pane předsedající. Nechci se tady vyjadřovat, protože ten čas není. Ale zcela vážně, co se musím ohradit je to, když tady pan kolega, vaším prostřednictvím pane předsedající, označil, že vláda a ministr školství nazývá vysokoškolské studenty příživníky. Já jsem si to hledal, není to pravda. Nikde jsem nenašel takové vyjádření, není to pravda. Já se studenty pracuji více jak 15 roků, s vysokoškolskými studenty. Já tu práci považuji za velmi zajímavou, velmi osvěžující a mnohem smysluplnější než mnohé jiné práce.
Bylo to přesně tak. Já jsem si opravdu na to dala záležet, protože jsem to komentovala potom následně. Dodám přesně střiženou tu část výroku pana ministra financí.
Děkuji za slovo, vážený předsedající. Vláda ho nazvala konsolidační balíček.
Ale není divu. Všichni si pamatujeme, jak Petr Fiala před volbami sliboval, že v žádném případě nezvýší daně. Ministr financí Zbyněk Stanjura to opakoval naposledy na snídani pro novináře 12. dubna letošního roku. A měsíc na to, 11. května tato pětikoaliční vláda zveřejnila svůj konsolidační balíček, v němž zvyšuje úplně všechny přímé daně. A připomínám, že dočasnou daňovou progresi zavedla do systému rovné daně v roce 2012 Nečasova vláda. Bylo to tenkrát formulováno jako solidární přirážka, a já jsem u toho byl, která měla platit pouze na dva roky. A aby prošla, tak se říkalo, že bude platit na dva roky. Víte, co to znamená v realitě? Že každý z nich zaplatí ročně o 40 tisíc korun navíc na provoz a realizaci vaší nenasytné a nekompetentní ekonomické politiky. Hořké plody této politiky sklízíme už nyní. Jsou to oficiální čísla Českého statistického úřadu. V konsolidačním balíčku tedy zcela absentuje analýza dřívějších ekonomických rozhodnutí a jejich dopadů a místo toho je nám předkládám seznam opatření, u nichž není stanovena priorita ani jejich další reálné dopady. Zejména mám na mysli dopady na vývoj inflace, HDP a hospodářského růstu. Ze všech vládních kroků i plánů je evidentní, že vládu vůbec nezajímá jejich makroekonomický kontext. Možná si ani neuvědomuje, protože v ní nesedí žádný skutečný ekonom hodný tohoto označení, co to znamená a proč je to vlastně důležité. Anebo si vláda skutečně myslí, že se české veřejné finance nacházejí ve vakuu nezávislém na inflaci, na mzdách či na růstu případně poklesu nebo na výkonu ekonomiky? Asi ano, protože jenom tak si lze vysvětlit třeba to, že v situaci, kdy i běžné léky jsou již téměř rok nedostupné, vláda klidně navrhne zvednout u nich sazbu DPH! To samé platí u cen potravin. Snížení sazby se v situaci skrytých kartelů, kdy maloobchodní trh zcela ovládají tři zahraniční hráči jednající ve shodě, do nižší ceny pro spotřebitele vůbec neprojeví. Na to by musela vláda použít jiné nástroje, o kterých jsem zde již hovořil v minulosti. Když si vláda uvědomí, že očekávané a rozumné daňové inkaso může získat jen z ekonomiky, která funguje a nikoli z ekonomiky, která se hroutí, a kde pracující občané reálně chudnou - to si myslím, že je základní věc. A ještě jednou k DPH. Snížená daň z přidané hodnoty, tedy daň uplatňovaná na zboží základní životní potřeby, která nyní činí 10 % a kterou hodlá vláda zvýšit na 12 %, je už nyní v České republice nejvyšší ze zemí střední a východní Evropy. A já za hnutí SPD říkám, že jsme ji měli zachovat aspoň pro ty základní věci, které lidé potřebují k životu. Tato společnost zde porovnává daňové systémy 22 zemí střední a východní Evropy. Studie upozorňuje na to, že už nyní jsou snížené sazby DPH v Česku vyšší než v okolních zemích. I proto náš stát nyní vybírá historicky suverénně nejvyšší objem finančních prostředků na daních. To je například o 36 % více než v průměru v prvních pololetích let 2016 a 2019, a proto můžete říkat, že v poměru k HDP jste úspěšní a můžete se tady přetahovat zleva doprava, kdo to dělal hůře, ale odskáčou to lidi, kteří to zaplatí. A to je potřeba si tady říct. A opět to všechno souvisí se ziskovou a maržovou inflací, o které jsem hovořil. Příjmy občanů totiž brutálně snižuje dlouhotrvající dvouciferná inflace, která vám paradoxně vyhovuje, jejíž břemeno jednoznačně nejvíce dopadá na běžné pracující a seniory, tedy na domácnosti a rodiny, které ve finále zaplatí i zvýšené náklady firem vyvolané politikou této pětikoaliční vlády. Je to začarovaný kruh a perpetum mobile, které mají společného jmenovatele. A tím je naprostý ekonomický diletantismus této vlády, protože ze záměrného poškozování českých občanů vás zatím fakt obviňovat nechci. Ale ve finále je to jedno, protože ten výsledek je pro nás bohužel stejný. Vždy se můžeme spolehnout na to, že v ekonomické oblasti, ale nejenom tam, si tato pětikoaliční vláda zvolí z nabízených řešení to nejhorší a pro český stát a jeho občany bohužel to nejméně výhodné. A vláda k tomu mlčky přihlíží, anebo, a to je ještě horší, tento neblahý trend svými rozhodnutími udržuje, prohlubuje a umocňuje. A co naopak v jejím programu i v konsolidačním balíčku úplně chybí, jsou úspory, šetření ve výdajích státu, zejména v těch naprosto zbytných a provozních. Pan ministr Stanjura při představování tohoto balíčku žongloval s čísly, kolik miliard škrtne na nejrůznějších dotacích, ale "skutek zatím utek", respektive jednotlivá ministerstva začala dokonce prohlašovat, že zas až tak jednoduché či možné nejrůznější dotační programy omezit či zastavit, to asi nebude, protože samozřejmě na spoustu z nich existují dlouhodobé smlouvy a mohou hrozit arbitráže. A naopak, současně už se plánují nové dotační tituly, například na Ministerstvu životního prostředí jde o dotace na opravy starých domů. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu zase o zavedení firemních dotací na pořízení elektromobilů. Green Deal se nám propisuje do všech ministerstev. Nad tím už zůstává doslova rozum stát. Ve vztahu ke koncepčnosti a předvídatelnosti vládní politiky by se dalo říct, že pravá často neví, co dělá levá, ale musíme to vzhledem k politickému zabarvení této vlády a pěti vládních stran upřesnit a konstatovat, že jedna levá téměř nikdy neví, co dělá až pátá levá.
S faktickou poznámkou paní ministryně Langšádlová. Připraví se paní poslankyně Bělohlávková.
Já samozřejmě také.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já, vaším prostřednictvím, musím dát ctěné paní profesorce Adámkové ve většině věcí zapravdu. Je pravda, že ty bezlepkové potraviny obecně jsou finančně mnohem náročnější než běžná strava.
Já jsem fakt připraven debatovat, podpořil jsem bez mikrofonu, teď přes mikrofon vlastně vystoupení pana poslance Radka Vondráčka. Vraťme se k tomu, co je k meritu věci. Neříkejme si, kdo začal a kdo nezačal.
Tím jsme vyčerpali všechny faktické poznámky, a nyní se vrátíme k přednostním právům, a já uděluji slovo panu předsedovi Radimu Fialovi.
Jsem rád, že dnes, doufám, skončila kapitola obviňování se, která vláda je horší, a která je lepší, a dáte také prostor i jiným politickým stranám a hnutím, které třeba ještě v těch vládách nebyly. Dovolte mi jednu věc. To je to, co nevidíte. Ukazujete si tady grafy, ale ten, kdo na to skutečně doplatí, a ten, kdo to zaplatí, budou lidé. Takže teď ke konsolidačnímu balíčku. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vážení páni ministři, dovolte, abych také řekl něco za hnutí SPD ke konsolidačnímu balíčku, který jste nám představili a který tady teď projednáváme v prvním čtení. Jediným legitimním postupem vlády, jak v současné ekonomické situaci konsolidovat veřejné finance a zkrotit tak hrozivě rostoucí deficit státního rozpočtu a zadlužení země, by bylo urychleně novelizovat zákon o státním rozpočtu na letošní rok, a to na straně výdajů jejich výrazným snížením. Já souhlasím s prvními dvěma větami, které on tady dnes řekl, potřebujeme konsolidaci veřejných financí, potřebujeme, a tu druhou věc, pane ministře, teď jsem to zapomněl. Jo, jestli máme veřejné finance v dobrém stavu. Nemáme, absolutní souhlas. Ale dál už se lišíme v té cestě, jak toho dosáhnout, a tomu já se chci dnes věnovat. A vrcholem je právě projednávaný konsolidační balíček, který je plošným zvýšením daní a odvodů českým občanům, živnostníkům a firmám. A můžete stokrát říkat, že snižujete daně vůči HDP. A který se v praxi projeví nejdříve až za dva roky, a to ještě velice negativně. Tomuto návrhu nepředcházela kvalitní analýza situace, a to neříkám jen já, ale i řada renomovaných ekonomů. Ukázkovým příkladem je chaotické zvýšení DPH, kde sama vláda přiznává, že jeho vliv na bilanci příjmů státního rozpočtu bude záporný, a navíc ještě povede ke zvýšení inflace. Tato vláda nemá žádnou dlouhodobou rozpočtovou ani hospodářskou politiku a jen se potácí od jedné pseudoreformy ke druhé, ještě horší, než byla ta předchozí. A to je, myslím, stěžejní a základní věc, že neexistuje žádný systém, žádná koncepce, žádné předpoklady. To vše za doprovodu vypouštění pověstných signálů. Analýza RIA u tohoto materiálu nedisponuje vyčíslením dopadů navrhovaných opatření na jednotlivé typy domácností, veřejná správa, soukromý sektor, senioři a podobně. Je plná klišé a obecných tvrzení, čímž neplní svou základní úlohu. Vláda, jak jsem již uvedl, zde zcela podceňuje či úplně pomíjí inflační rizika. Já ale se trochu obávám, a je to moje mínění a můj názor, že vládě ta inflace tak trochu vyhovuje, protože samozřejmě jsou to zvýšené daňové příjmy do státního rozpočtu o stovky miliard každým rokem, takže samozřejmě potom můžeme interpretovat, můžeme hovořit o výši zdanění, můžeme hovořit o celkové zadluženosti vůči HDP, a samozřejmě to vychází dobře, ale ten problém tady reálně existuje. Vláda současnou situaci chybně interpretuje tak, že klesající míra inflace znamená pokles cen. Nikoliv. Znamená to jen, že ceny rostou pomaleji než předtím, ale stále rostou. Tento fakt vláda ignoruje jak při dopadu předkládaného balíčku na náklady firem, tak i na domácnosti, které jsou v posledních měsících nuceny rekordním způsobem snižovat svou spotřebu. K tomu uvedu následující. Deflátor HDP je nejkomplexnější z cenových indexů, kterými se měří míra inflace v ekonomice. Deflátor HDP není založen na spotřebním koši jako jiné cenové indexy, například index spotřebitelských cen, ale zahrnuje v sobě změnu cen všech statků v ekonomice, Je počítán na základě množství zboží v běžném období. Již v minulém roce spotřeba českých domácností začala dle tohoto ukazatele prudce klesat, to znamená, že lidé začali šetřit. Vláda taktéž vůbec nechápe roli mezd v ekonomice. V souladu s tím, že jsme bohužel ekonomickou kolonií, a včera dopoledne jsme tady o tom mluvili u té vlajky Evropské unie, jsou mnohdy i vládou mzdy vnímány pouze jako náklad a jejich růst jako problém. Pokud by se ovšem česká ekonomika více orientovala na domácí spotřebu, byly by mzdy vnímány tak jako významný, ba hlavní zdroj kupní síly, což by samozřejmě bylo žádoucí.
Kabinet Petra Fialy se rovněž rozhodl jít proti studentům při dohodách o provedení práce. I tento krok, obdobně jako již zmiňované zrušení slevy na studenta, může mít negativní vliv na finanční situaci tisíce mladých lidí po celé České republice. U dohod o provedení práce totiž zůstane zachován příjem bez pojištění u jednoho zaměstnavatele. Nově se bude výdělek na DPP, bude se na tento výdělek pohlížet právě jako na jeden celek nehledě na to, že pochází z dohod od vyššího počtu zaměstnavatelů. A to samozřejmě dopadne na vysokoškolské studenty, protože oni ta dépépéčka hodně v praxi využívají. Navíc stavební spoření přispívá k rozvoji a stabilizaci bytového trhu a drtivá většina lidí v mém věku tento produkt používá jako jednu z mála forem spoření. A nerozumím tomu, proč tedy tento fungující systém rušit. Relativní dostupnost tohoto produktu způsobila jeho celospolečenskou popularitu. A to ještě si nejsem úplně jistý otázkou retroaktivity tohoto návrhu, ale to jsme se už několikrát přesvědčili, že s retroaktivitou si neděláte úplně moc starostí. Volnočasové aktivity. V posledním roce a půl došlo k výraznému zdražení sportovišť. Tento problém je ještě zhoršován rozhodnutím vlády zvýšit DPH na sportovní aktivity. Tento krok povede k dalšímu snižování zájmů mladých lidí o sport, protože ho logicky dělá méně dostupný.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkný večer. Vystřídali jsme se v řízení schůze. Já přečtu omluvu. Od 22.45 hodin z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Olga Richterová. A budeme pokračovat v obecné rozpravě. Jako další je připravena paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se pan poslanec Hubert Lang.